Přihlášeno 155 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování. Přihlášeno 155 poslanců, pro 150, proti nikdo. Děkuji. Zahajuji hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o převedení kompetencí z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond, a to při řešení národních dotací. Jenom krátce chci okomentovat, že se tímto zákonem jako garanční zabýval zemědělský výbor, přijal pozměňovací návrhy, se kterými já se ztotožňuji.
Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Holomčík. Jinou přihlášku v tuto chvíli nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych k tomuto návrhu chtěl říci jenom dvě věci. Jednak bych vás chtěl požádat o podporu svých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh B3, který zavádí zveřejňování informací o vyplacených dotacích v režimu open data, získal podporu zemědělského výboru, tak věřím, že dáte na doporučení. Tento návrh malinko nestandardní, ale jsem přesvědčený, že pochopitelným a oprávněným způsobem zavádí do toho zákona malinkou, takovou drobnou novinku, která se týká dozorčí rady a předpokládá, že v případě, když tento návrh projde a bude součástí zákona, tak každý poslanecký klub bude moct nominovat do Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu jednoho stálého hosta, který sice nebude moct jako řádný člen dozorčí rady hlasovat, nicméně bude mít možnost přístupu k informacím. Druhá věc, kterou bych chtěl říct. My vlastně tímto, pokud mám správné informace, dáváme do administrace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu částky přesahující 40 miliard ročně. Já si myslím, že minimálně po dobu toho nájezdu, tedy období rok dva poté, co tento zákon - pokud projde - vejde v účinnost, by určitě stálo za to více a intenzivně dohlížet na to, jakým způsobem ten převod probíhá.
Je prosím ještě nějaká přihláška do rozpravy? Rozpravu končím. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou. Prosím.
Pokud vím, tak ve třetím čtení nebyly podány. Týká se to pozměňovacích návrhů, které zjednodušují a zrychlují aktualizaci LPIS a sjednocují evidenci zemědělského podnikatele.
Návrh procedury je jasný. Dám o něm hlasovat. Mezitím jsem přivolal poslankyně a poslance do sálu, takže jsme připraveni na hlasování. Přihlášeno 141 poslanců, pro 135, proti nikdo. Procedura byla schválena. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 141 poslanců, pro 115, proti nikdo. Děkuji paní poslankyni. Nebylo. V obecné rozpravě ještě se hlásí pan poslanec Kaňkovský.
Dobré poledne. Jsem rád, že ta diskuze se tady okolo toho rozvířila. Pokud se týká kolegyně Dražilové, já skutečně jsem vycházel při přípravě té novely z údajů, které jsem dostal od Národní rady osob se zdravotním postižením, a jsem rád za to, že sehnala tu statistiku.
Přeji pěkné poledne a nyní se rozhlédnu, zdali mám nějakou další přihlášku. Pane poslanče, máte zájem?
Člověk, který pracuje, přispívá do systému a je se zdravotním postižením, by měl mít nárok na totožný příspěvek na pořízení motorového vozidla jako ten, kdo do práce nechodí. Práce se zkrátka má vyplatit.
Děkuji.
Tady se věcně potkáváme s paní kolegyní Richterovou. Já jsem zpracovával tento pozměňovací návrh s legislativou MPSV. Týká se to funkčních a anatomických ztrát horních končetin. V mezidobí během diskuze jsem byl dotazován v předsálí, jestli máme tolik pacientů, kteří přijdou o horní končetiny úrazem. Samozřejmě to tak není. Týká se to také pacientů, kteří mají vrozenou vadu obou horních končetin, a týká se to také samozřejmě lidí, kteří ztratí funkci v průběhu života z neurologického hlediska. Tolik jenom na doplnění.
Z pracovních důvodů se do 14 hodin omlouvá pan poslanec Daniel Pawlas. Není zájem o závěrečná slova. Já se podívám radši do sálu, všichni kývají, že to tak je. Kdo je proti vyřazení? Návrh byl přijat.
Takže ten pozměňovací návrh jsme projednali na výboru pro sociální politiku. Na závěr chci říci, že mám ambici ještě dnes v rámci druhého čtení předložit jeden podle mého názoru jak počtem pacientů, tak i rozpočtovými dopady drobný pozměňovací návrh. Byli jsme osloveni skupinou pacientů, což jsou pacienti, kteří mají ztráty obou horních končetin, nebo nefunkčnost obou horních končetin. Kolegyně, kolegové, já vám děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Bylo tady řečeno, že předmětem této úpravy je rozšíření okruhu postižení, která i přes svou závažnost nebyla dosud v zákoně zohledněna. Potud je to v pořádku. Ale, a teď se dostávám k své spíše systémové poznámce.
Děkuji panu poslanci Bauerovi, který nás seznámil s projednáním ve výboru pro sociální politiku. Dalším výborem, který se zabýval tímto návrhem, byl výbor pro zdravotnictví. Zpravodajem výboru byl pan poslanec Petr Pávek, který ale není přítomen. Děkuji paní poslankyni Pastuchové, že nás seznámila s projednáním ve výboru pro zdravotnictví. Nyní mohu otevřít obecnou rozpravu, což jsem učinil.
A zdravotnický lékový záznam je z mého pohledu další zdravotnická dokumentace. Pokud jako znalec sedím u soudu, a ti z vás, co jsou znalci, tak vždycky se tam posuzuje zdravotnická dokumentace. Prostě musím říct, proč jsem postupoval, jak jsem postupoval v tom případě, k čemu směřuje ten spor. A znovu opakuji to, co jsem tady několikrát řekl. Mě nic nenapadá. Opravdu jsem se snažil na to přijít. Já nechci teď odpověď. Není to důvod, proč bych hlasoval proti, ale prosím vás, nepodceňme to.
To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Z místa se hlásí pan poslanec Ferjenčík.
My si prostě myslíme, že ochrana soukromí má v této věci přednost a že by velmi výrazně motivovala stát, aby udělal ten systém uživatelsky co nejpřívětivější. Současně já osobně si myslím, že cesta nějakého technokratického přístupu k medicíně, kde prostě lékař má nějaký seznam úkonů, kde projede celou řadu databází, a pak mu z toho vypadne nějaká diagnóza, podle mě je cesta špatná, ale to už je moje osobní poznámka.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Základ je ta lékařská dokumentace. Prostě, co je psáno, to je dáno. To je jedna věc.
Děkuji. Já velice krátce. Pane kolego, co se týká technokratického přístupu k medicíně, to dělají nejmladší kolegové, kteří jsou. Ty mají přesně to, o čem jste hovořil. Ti se podívají, jak to je, a jednou po nějakých těch... A tomu se my právě bráníme.
Děkuji.
Já bych chtěl jenom poprosit, abychom IZIP, což byl jeden z největších tunelů v našem zdravotnictví, nepoužívali jako jakýkoliv argument nějakého uživatelsky přívětivého systému.
Paní zpravodajka?
Zkusím odpovědět aspoň na některé z těch věcí, které tady zazněly a kde ta odpověď zatím úplně nebyla. Ohledně vystoupení z toho systému a tady bylo několikrát řečeno, aby to bylo jednodušší. Já musím říct, že tak, jak ten návrh s tím počítá, tak z mého pohledu je to velmi jednoduché, protože ten návrh předpokládá několik cest. Jedna možnost je elektronicky skrze webovou aplikaci, skrze datovou schránku, nebo případně přímo u lékaře, pokud ten pacient bude mít elektronický občanský průkaz, tak i u lékaře s tímto elektronickým občanským průkazem může vystoupit z toho systému. Stačí napsat dopis rukou. Jediná věc je, že ten podpis musí být úředně ověřen. To je samozřejmě jasné, že musíme mít nějakou garanci, že jde skutečně o toho daného člověka. To jednoznačně dokladují data, která jsou nezpochybnitelná. Takže já tady skutečně ten veřejný zájem vidím. Vidím tady veřejný zájem pro systém veřejného zdravotního pojištění pro veřejnost jako takovou. A myslím si, že ten návrh, tak jak je koncipován, tak skutečně garantuje i osobní práva občanů. Takže není to žádný příkaz, žádná direktiva, žádné vězení. A v tomto směru si myslím, že ta práva všech jednotlivců jsou garantována při zachování toho veřejného zájmu a také při zachování toho, že skutečně potřebujeme, aby ten lékový záznam se používal. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby to bylo dobrovolné, tak dneska ten elektronický recept je naprosto nefunkční. Ten systém funguje, lidé si na něj zvykli, lékaři si na něj zvykli.
Děkuji za závěrečné slovo panu ministru zdravotnictví. Paní zpravodajka Adámková se nechystá k závěrečnému slovu, paní zpravodajka Věra Procházková za UPV také ne, paní poslankyně Matyášová za petiční výbor také ne. Můžeme tedy postoupit a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Dobře, děkuji.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Tímto tedy předpokládám, že se k tomu ještě nějak budeme dál bavit na výboru. Ale chci opravdu upozornit, že to není malé téma. Lze odjet do lázní, být na nemocenské. Přijde mi, že to je přesně případ něčeho, kde rozpočtově prostě dopad bude opravdu nula, naopak možná spíše pozitivní za ty odvody na sociální a zdravotní pojištění, které proběhnou. A je to hlavně v souladu se všemi moderními trendy. Zkrátka je v zájmu společnosti, abychom podporovali to zapojení do běžného života společnosti. Nedává smysl, aby pracující člověk s hendikepem dostával nižší příspěvek na automobil než ten, kdo je doma. Myslím, že princip, že práce se má vyplatit, platí i v této oblasti. A my tím, že přijmeme pozměňovací návrh číslo 2383, pouze řekneme ano, ten kdo se snaží, dostane od našeho státu stejnou podporu jako ten, kdo třeba tu volbu nemá, nebo se rozhodl a vzhledem ke svému zdravotnímu postižení je doma. Ještě jednou, vyvolává to velký pocit nespravedlnosti a pnutí v komunitě hendikepovaných. Kdo byste měli jakékoli otázky, prosím, nebojte se za mnou přijít. Ráda komukoli cokoli vysvětlím. Myslím, že to je opravdu pouze technická změna. Děkuji.
Kdo je proti?
A nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pana poslance Radka Holomčíka B1, který se týká účasti stálého hosta na jednání Dozorčí rady ZIFu.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Ano, je to tak. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 1072, přihlášeno 142 poslanců, pro 133, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji paní zpravodajce. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Za navrhovatele uvede předložený návrh pan poslanec Vít Kaňkovský, který je přítomen a kterého prosím, aby se ujal slova. Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat projednávání tohoto návrhu zákona.
Jen pro upřesnění, v současné době se zákon dotýká pouze osob s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, kombinovanými vadami sluchu a zraku, osob s těžkým postižením nosného a pohybového aparátu a osob s hlubokou nebo těžkou mentální retardací. Tím prvním je příspěvek na mobilitu, který lze považovat za klasickou finanční dávku, a druhým typem příspěvku je příspěvek na kompenzační pomůcku, což jsou pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mají trošičku jiný charakter. Je také potřeba říci, že na tyto kompenzační pomůcky si zdravotně postižení připlácejí 10 % z ceny kompenzační pomůcky. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu. A tady je potřeba říci, že tyto osoby mnohdy právě pro to své těžké postižení interního stavu jsou schopny samostatně udělat pouze několik kroků, často se nedostanou mimo svůj byt a právě bez těch kompenzačních pomůcek jsou odkázány na přebývání pouze ve svém bytě. Z tohoto pohledu potom ten už zmíněný příspěvek na mobilitu je jim víceméně k ničemu. Druhou ambicí tohoto zákona je zvýšit maximální limit na některé nákladné kompenzační pomůcky, kterými jsou zdvihací plošina nebo šikmá zvedací plošina. Musím říci, že o této části změny jsme se poměrně dlouze bavili na garančním výboru. Vím, že bude předložen návrh, aby tato část byla z působnosti této novely vyjmuta. Musím říci, že tady opravdu z regionů jsou různé zprávy. Bohužel ceny těch kompenzačních pomůcek se ani regionálně nepohybují stejně.
Pokud tedy vám přijde ten výbor pro životní prostředí příliš jednostranný, tak mně zase přijde příliš jednostranný ten hospodářský. A navrhuji kompromis - rozpočtový výbor, do kterého to taky velmi silně spadá, protože se jedná o určení značného množství finančních prostředků.
Nejprve budeme hlasovat hospodářský, poté rozpočtový, poté životní prostředí. Všichni víme, o čem hlasujeme. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji rozpočtový výbor a samozřejmě navrhuji i výbor pro životní prostředí, kde by to určitě mělo být.
Není tomu tak. Budeme tedy nejprve hlasovat o přikázání dalšímu výboru, a to rozpočtovému výboru. Tento návrh přijat nebyl. Zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh bude tedy projednán ve standardní lhůtě. Tím jsme se vypořádali s prvním čtením tohoto návrhu. Tento bod končím. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych představila společný poslanecký návrh zmíněných poslanců a poslankyň. Já bych chtěla říct, že práce na tomto poslaneckém návrhu začala v okamžiku, kdy jsme se jako poslanci dozvěděli, že před osmnáctým rokem svého života jsou děti, které dluží podle dat z roku 2017 celkem 60 milionů korun plus náklady, pokuty, penále.